A jestli chcete, tak si znovu vyžádejte to a to a to. A dodavatel odpovídá a odpovídá a odpovídá. Vůbec nechápu, co je na tom netržního. Takže to jsou prostě ty tři otázky a moje tři odpovědi panu poslanci Nacherovi. Já vím, že byly načteny dřív. Ale to tak není jako.

Nejsou! My se těmi věcmi zabýváme, až to přijde do Senátu. Doufám, že to je srozumitelné, proč se nám nelíbí, že adhezní smlouvy jsou všeobecné podmínky, proč se nám nelíbí, že živnostník nemůže vypovědět smlouvu. A řekli jsme, dobrý. Takže to je dohromady dva a pět je sedm a dva je devět. Takže jestli to je špatný výsledek, já tedy si to úplně nemyslím. Ale to asi není předmětem dnešního jednání. A jinak k tomu "adresně a prokazatelně", ještě jednou. Nedostáváte! Dostáváte ho normálním dopisem. Všichni mají účet! Nešlo by to udělat tak, že by v rámci správy účtu taky šla ta informace?
Děkuji, pane předsedo. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher.
Že jsem řekl, že to je netržní? No, to jsem taky neřekl. Já jsem řekl zcela základní věc, a na té trvám, a ta otázka je tady ve vzduchu. A jsou to často poslanci za ODS, kteří, a já musím přiznat, že konzistentně, to kritizují, že to je příliš velká ochrana.
Chci ocenit dohodu Senátu s ministerstvem, protože to taky není úplně obvyklé. Návrhy, které doporučil Senát, které my podpoříme, nijak nemění smysl zákona. Nejsem zdaleka jediný, který si domluvil elektronickou komunikaci s dodavatelem energií, a předpokládám, že není žádný problém všem takovým, jako jsem já, poslat mail, že tehdy a tehdy dochází ke zvýšení ceny. Co mě tedy ale fakt rozčiluje, když vám někdo neřekne, kdy končí smlouva. To je jednoznačně zlá vůle, to je bez debaty. To totiž funguje nejlépe. Takový zákon prostě nenapíšeme. To se prostě nepovede. Je možné, že v některých případech budou potřeba, ale bude to naprostá minorita.
Pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. A to je ten problém. Vy jste ty spotřebitele odsunuli z ochrany zákona o spotřebiteli a dali jste tam toho zákazníka. A to je ten základní problém, který jste v tomto udělali. A kdybyste to opravdu mysleli s těmi zákazníky dobře, tak jste tam toho spotřebitele nechali a nevyškrtli jste ho. Vy jste to úmyslně zkrátili a vyňali jste z toho spotřebitele.
Pan poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou.
Já bych chtěl reagovat na některé věci. A já to řeknu ještě z jiného úhlu pohledu. My téměř nejsme ve sporu. Ochrana spotřebitele může být, zjednodušeně řečeno, levicová nebo pravicová. Nic víc, nic méně.
Pan předseda Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
To vzdávám, protože to je logika za pět, matematika za pět. Všechno, co říkal, nic z toho není pravda, úplně absurdní výklad, úplné nepochopení. To je úplná blbost. Omlouvám se za ten výraz. Úplná blbost, úplně mimo debatu, ztráta času, nereaguji. Se snížením daně pro zaměstnance to samé.
Pan poslanec Stanislav Juránek vystoupí s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.
Pokud se nikdo nehlásí, tak se ptám na závěrečná slova.
Považuji za slušné odpovědět. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Považuji za slušné odpovědět na dotazy, které tady padly. Jenom bych opravil jedno trochu nedorozumění. Paní předsedkyně Balcarová tady hovořila o jelenovi sikovi. Určitě má pravdu, že ten působí škody. Určitě Senát udělal i v tom konkrétním detailu dobrou práci.
Zagongoval jsem, posečkám krátkou chvíli. Zahájil jsem hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro? Děkuji vám. Hlasování číslo 33, přihlášeno 156, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, přijali jsme tento zákon vrácený Senátem. A zároveň, ještě než mu dám slovo, požádám opět Sněmovnu o klid! Prosím kolegy a kolegyně, pokud diskutují ještě invazní druhy, aby tak činili v předsálí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl hlavní cíle novely zákona o návykových látkách a představil vám stanovisko Ministerstva zdravotnictví k návrhům, s nimiž Senát vrátil tento materiál zpět Poslanecké sněmovně. Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencí k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu ministrovi Adamu Vojtěchovi a nyní požádám senátorku Alenu Dernerovou, aby nám odůvodnila usnesení Senátu.
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, já jsem přišla jako zástupce Senátu s odůvodněním toho, proč jsme vlastně přijali v Senátu dva pozměňovací návrhy. Takže musíme doplnit systém, a potom tedy snad bude fungovat i to, co chceme, aby ta psychiatrie byla zcela funkční. Takže se budeme modlit, aby to všechno dopadlo dobře.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Já bych zareagoval na pana předsedu Michálka. Samozřejmě, co se týká těch cen, tak ty jsou nějakým způsobem domlouvány. A to, co jste se ptal, tak jsou vždycky stejné materiály domlouvány na nějaké úrovni, a pak jsou rozdílné, protože těch materiálů je víc. Není jenom keramická, ale jsou pryskyřice a další materiály.
Táži se znova na případná závěrečná slova. Já tedy děkuji paní senátorce Aleně Dernerové i panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a končím projednávání tohoto tisku. Máme tady další tisk Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Petra Šilara, dobrý den.
Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o POZE, opět velmi diskutovaná věc, která by nás měla posunout k vyššímu stupni modernizace a dekarbonizace energetiky. Pouze bych chtěl poděkovat za diskusi i v rámci Senátu. Takže doporučuji, aby se vratka ze Senátu přijala, a má naši plnou podporu.
Ne, není zájem.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 118. schůze dne 2. září tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Já už vás všechny poprosím o klid. Nejprve budeme hlasovat ověřovatele. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Nikoho takového nevidím. Návrh byl přijat. A dostáváme se ke stanovení pořadu. Nyní je prostor pro návrhy k pořadu schůze. Já zde mám hned několik přihlášek s přednostním právem. Už začala schůze a řešíme program.
Česká republika má nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože počet hospitalizovaných s covidem je pouze několik desítek. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu a zrušení pandemické pohotovosti. Švédsko po vzoru Dánska uvolní od 29. září naprostou většinu omezení kvůli koronaviru, oznámila minulý týden jejich vláda. Přitom Švédsko uplatňovalo během pandemie mírnější opatření než většina dalších zemí. Dánsko oznámilo na konci srpna, že od 10. září ruší všechna opatření proti koronaviru s tím, že je epidemie pod kontrolou. Zůstávají jen kontroly na hranicích. Česká republika má přitom dlouhodobě nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože aktuální počet hospitalizovaných v nemocnicích s covidem je pouze několik desítek. A stálo to 50 milionů korun z veřejných peněz, tohleto testování. Tady bych připomenul, že hnutí SPD podalo hned 1. září správní žalobu proti těm opatřením, proti vládním opatřením ve školách. Samozřejmě tu... často jsem byl tázán, proč až 1. září, tak jenom na vysvětlenou. Správní žalobu lze podat až první den v platnosti opatření, proto jsme ji podali hned 1. září. Ostatně už jenom letos soudy shodily více než 25 vládních opatření jako protizákonných.
Česká pošta připravuje privatizaci svých činností. Je to drobnost v rámci konglomerátu České pošty. Dostane se do područí dodavatelů, kteří budou určovat ceny, za kolik Česká pošta bude moci komunikovat. Zdůrazňuji, Česká pošta je velký distributor, protože si ty zásilky musí přepravovat sama. Co je druhý problém, na který vláda nereaguje, je konec poštovní licence. Česká pošta stojí před tím, že Český telekomunikační úřad vypíše novou poštovní licenci. Je to hrozba pro Českou poštu, protože konkurence již se tetelí na to, aby z České pošty vyzobala rozinky nejlukrativnějších činností a zbytek hodila na stát. Mám informace, že je posunutý o 45 dní, protože účastníci soutěže požádali o další objasnění, to prodlužuje trošku tu soutěž, ale přesto je vypsána. Co bude následovat? České dráhy? Co bude následovat? Proto tomu zabraňme a požádejme tuto vládu ještě ve svém funkčním období, aby se k tomu postavila. Volby totiž zruší naši možnost se na to ptát, vláda bude i neustále fungovat, a než se ustaví nová Sněmovna, může být pozdě a můžeme Českou poštu jako značku České republiky odepsat. Prosím vás o to, abyste hlasovali pro zařazení tohoto bodu do programu.
Paní poslankyně Kovářová, v tuto chvíli poslední k pořadu schůze.
Ústavní soud tehdy konstatoval právě nesouhlas s tímto nahlížením bez žádosti a odůvodnil to nepoměrem mezi právem na informace a zásahem do soukromí. Proběhla jednání se všemi poslaneckými kluby, došlo se ke kompromisnímu návrhu a pod tento návrh se podepsala většina poslaneckých klubů. Toto se stalo v červenci loňského roku. Bohužel, Sněmovna nesplnila požadavek Ústavního soudu a centrální registr oznámení se uzavřel. Znamená to tedy, že na majetková přiznání veřejných funkcionářů není možné nahlížet. Informace můžou občané, novináři získat pouze na základě zákona 106, což znamená, že Ministerstvo spravedlnosti vyřizuje celou řadu těchto žádostí. Znamená to tedy, že všichni starostové, ať uvolnění, nebo neuvolnění, budou muset podávat majetková přiznání. Tato výjimka, o které jsem předtím hovořila, těch se to zkrátka a dobře netýká. Nechápu to, neboť občané tak nemají možnost nahlížet prostřednictvím registru na majetková přiznání občanů. Nevyhověli jsme jako Sněmovna Ústavnímu soudu. Vláda takovýto zákon také nepředložila a myslím si, že by nebylo správné, aby občané neměli možnost do centrálního registru oznámení nahlížet. Proto vás tedy prosím, abyste podpořili návrh novely zákona o střetu zájmů ve třetím čtení, tak jak jsem avizovala na začátku na zařazení.
O tomto tisku padl ještě jeden návrh ze strany pana předsedy Michálka. Budeme hlasovat postupně, všechny jsou hlasovatelné.
Takže prosím Sněmovnu o podporu senátní verze.
Děkuji. O totéž požádám paní poslankyni Moniku Obornou za výbor zemědělský, pokud má zájem. V tom případě otevírám rozpravu a první přihlášená je paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda prezentovala názor, který je nejen můj, ale i poslaneckého klubu Pirátů. My jsme nepodpořili tuto novelu tady v Poslanecké sněmovně, když se schvalovala, i když jsme si vědomi, že invazní druhy je potřeba nějakým způsobem regulovat, protože ohrožují biodiverzitu naší krajiny, a nejedná se pouze o zvířata, ale také rostliny. To vidím jako problematické a podle mého názoru by měl být chovaný pouze v oborách. Takže jsem se chtěla zeptat pana ministra, proč v tom seznamu není jelen sika, a potom, tam jsou pouze zvířata, proč tam nejsou také rostliny.
Senát zaplať pánbůh se tím zaobíral a vlastně nám to vrátil v podobě, která je ještě přijatelná, protože schválit to v podobě, který schválila Poslanecká sněmovna, podle mě není možné. Bohužel tady nebyla vládní vůle hledat nějaký rozumný, přijatelný kompromis, abychom hledali řešení, které tyto škody sníží. I to je dluh, který do budoucna příští Poslanecká sněmovna bude muset vyřešit. Doufám a pevně věřím, že příští vláda najde odvahu tuto situaci popsat tak, jak to udělala i řada senátorů.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Ano, vidím. Prosím pana poslance Babku.
I já si myslím, že tato norma je zapotřebí, že ji musíme schválit.
To opět může zase pro změnu přinést další finance do státního rozpočtu. My jsme ve třetím čtení načítali k tomu usnesení tak, aby vláda rozhodla technologicky neutrálně, ve prospěch všech zdrojů stejně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Sám jsem byl překvapen těmi změnami, které v rámci tohoto zákona nastaly. Samozřejmě se ale také týká nastavení podpory jiných výrobců energií, které dneska považujeme za ekologické, ať se to týká větru, vody, popřípadě bioplynu a jiných historicky známých zdrojů, které využíváme. My jsme se snažili od začátku k tomu přistupovat řekněme neutrálně, protože ten postoj, vybrat si jeden segment tohoto trhu a říkat: toto je budoucnost, se už mnohokrát vymstil. Jak si jistě vzpomenete - a my tím budeme ještě dlouho žít - evropský Green Deal nám i v této oblasti mění parametry a snaží se nás vtlačit do určitých rámců, které nejsme schopni dopředu predikovat. Již méně jsou zaměřeny na výrobu energie z jádra. Evropa jde trošku jiným směrem. My to považujeme za velkou chybu, ale budiž. Uhelná komise nás zásobovala termíny, vláda postupně upravovala termíny. Někdy jsem měl dojem, že pan premiér dostává každý den jiné údaje o budoucnosti uhlí, protože ty termíny a roky měnil podle toho, kde hovořil. Ať to bylo v Ostravě, ať to bylo potom v Praze nebo v Bruselu, pokaždé ty termíny měnili. Nakonec tedy došlo k nějakému termínu možného konce uhlí, který byl akceptovatelný, a brali jsme, že tímto směrem asi půjdeme a že doba uhelná opravdu končí. Co se týče toho zdroje, kde by měl stát dávat podporu, máme jasně ucelený názor, že by to měl být zdroj, který je čistý, zdroj, který je v České republice dostatečně zastoupen, a zdroj, který nebude zvýhodňovat nebo znevýhodňovat jiné zdroje, které se mohou objevit. Proto jsme navrhovali debaty kolem jednoho čísla. Jedno číslo tady z tohoto pohledu je dle nás nejlepší. My jsme se hodně zabývali debatou o solárních baronech. Tyto argumentace zaznívaly. V kuloárech zaznívaly obavy z reakce Hradu, jak se na to bude dívat. Zaznívaly reakce, co se bude dít, kdyby náhodou. Většina těch zdrojů, které z tehdejší doby měly tu nejlepší pozici, již dávno vlastní další a další firmy, které do toho investovaly. To si řekněme.
Galerie Leica se pravidelně objevuje ve vysílání zpravodajských pořadů České televize, minimálně v jednom případě byla navíc divákům vystavovaná díla nabízena k zakoupení. Obchodní smlouvu o propagaci mezi Českou televizí a galerií Leica se přitom ve veřejných registrech nepodařilo dohledat. Veškeré nyní mnou uvedené údaje vycházejí ze zprávy Českého statistického úřadu. Jako poslanci Volného bloku budeme v průběhu projednávání této zprávy opět navrhovat porovnání anonymizovaných rodných čísel vakcinovaných obětí tohoto genetického experimentu se seznamem zemřelých. Navrhuji zařadit tento nový bod jako první bod po pevně zařazených bodech po pauze dnes plus alternativně zítra.